Nechal jsem vám slovo, protože jsem chápal, že se to týká přikázání výboru, i když už nebyla rozprava. Budeme postupně rozhodovat o přikázání výborům. Nejprve zahraniční výbor. Kdo je proti? Přihlášeno 146 poslanců, pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto návrhu.
Přistoupíme k projednávání dalšího bodu.
Děkuji. Smluvní dokumenty tohoto typu jsou jedním z důležitých nástrojů boje proti nelegální migraci. Dále obsahuje hlavní zásady týkající se postupu při realizaci tohoto závazku, to znamená podávání žádosti, lhůty pro vyřízení, lhůty pro realizaci, ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a tak podobně.
Prosím.
V tomto případě se jedná o smlouvu mezi Českou republikou a Mongolskem. Ve vztahu k Mongolsku není dosud oblast navracení nelegálně pobývajících osob smluvně upravena, a proto se předkládá k odsouhlasení Parlamentu tato dohoda, kterou podporuji, a doporučujeme k dalšímu projednání Poslanecké sněmovny.
Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Přihlášeno 147 poslanců, pro 95, proti žádný. Nyní přistoupíme k dalšímu bodu.
Děkuji. Spolupráce bude zahrnovat výměnu operativních a strategických informací, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách a při zajišťování bezpečnostních doprovodů letadel.
Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr již k dohodě všechno podstatné řekl, dokonce jsme to měli s fanfárou. Jedná se o standardní smlouvu a spíše se divím, že ji naše země ještě neuzavřela. Obdobné smlouvy máme s jinými zeměmi bývalého postsovětského prostoru, mezi nimi například i sousedním státem Gruzie, Arménií. Kromě toho bych rád dodal, že Gruzie dlouhodobě usiluje o těsnější vztahy s Evropskou unií i NATO. Je dokonce jednou ze zemí evropské politiky Východního partnerství a je také zemí, která dlouhodobě čelí silnému tlaku svého severního souseda. Proto posílení naší spolupráce vidím jako žádoucí a naprosto logické. Abych to nezdržoval, jedná se o standardní bilaterální smlouvu o boji s trestnou činností a navrhuji ji k odsouhlasení a v souladu s usnesením organizačního výboru ji zároveň navrhuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru.
Otevírám obecnou rozpravu, do které... Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Pan navrhovatel? Nemá. Přihlášeno 148 poslanců, pro 97, proti žádný.
Nebudu se tady rozvykládávat jako posledně. Paní ministryně opět vše podstatné shrnula. Je to smlouva standardní a jsem přesvědčen, že její přijetí pomůže ke zvýšení právní jistoty investorů, a tím poslouží k rozvoji ekonomických vztahů mezi našimi zeměmi. Myslím si, že i načasování je velice vhodné, jelikož si i nová Evropská komise dala za jednu ze svých priorit větší zaměření na Afriku a prohlubování vztahů s jednotlivými africkými zeměmi.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže se podívám do sálu, nikdo se nehlásí, takže já obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Hlasování číslo 331, přihlášeno 148 poslanců, pro 101, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.
Předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem, která byla podepsána dne 11. prosince 2019 v Praze. Česká republika má v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy týkající se zamezení dvojímu zdanění s 89 státy světa, nicméně Bangladéš mezi nimi doposud není. Při mezinárodním zdanění je přitom zcela zásadní, zda země, která má jistou roli v obchodních a finančních záměrech českých daňových poplatníků, má uzavřenou daňovou smlouvu s naším státem, a to je jistě i případ Bangladéše. Do textu smlouvy jsou zahrnuty i některé závěry OECD projektu BEPS proti snižování daňového základu a přesouvání zisků. Bangladéš patří k zemím geopolitické oblasti jižní Asie a se svou ekonomikou nabízí českým investorům jisté možnosti pro investice, například v oblasti energetiky, v oblasti lehkého průmyslu a rovněž průmyslu farmaceutického. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Standardně také upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí, vytvoří prostor pro další české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů.
Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, i já se přimlouvám o to, aby se Bangladéš stal 90. zemí, s kterou bude mít Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. A další informaci snad mohu doplnit jenom tu, že se skloňuje podle mužského rodu. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance. Nemáte zájem o závěrečná slova. Nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zdali má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Prosím, aby úvodní slovo přednesla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych krátce uvedla vládní návrh, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vydávání, která byla podepsána 25. listopadu loňského roku v Praze. Musím konstatovat, že mezi Českou republikou a Argentinskou republikou nejsou v současné době v platnosti žádné dvoustranné smlouvy v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech a Argentinská republika není ani smluvní stranou úmluv Rady Evropy týkajících se vydávání osob a dalších forem mezinárodní justiční spolupráce.
Vzhledem k délce legislativního procesu schvalování změny
Děkuji. To byla jediná přihláška do obecné rozpravy. Žádnou další nevidím, rozpravu končím. Má někdo jiný návrh? Zahajuji hlasování. Návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení. Na řadě je bod Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, na jednání Poslanecké sněmovny předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Kyrgyzstánem, která byla podepsána 9. dubna 2019 v Biškeku. Smlouva o zamezení dvojího zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Tato daňová smlouva je pro naše podnikatelské subjekty velmi důležitá. V posledních letech se trend zřetelně mění a došlo ke zvýšení kontaktů mezi podnikatelskými sférami obou zemí, což spolu s dalšími opatřeními vytváří předpoklad pro růst vzájemného obchodu v dalších letech. Zmínit lze například v dubnu 2019 uzavřenou dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky.
Paní poslankyně Monika Červíčková je zpravodajkou pro prvé čtení. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo. Otevírám obecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova také není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Končím prvé čtení tohoto návrhu. Na řadě je bod číslo
Kdybychom to neudělali, bráníme někomu ve štěstí? To je přece klíčová otázka. Myslím, že zastupitelstva by se tím nezabývala. V příštím bodě budeme řešit nosné rakety. Já se přiznám, zatím jsem neměl čas to studovat. Ale aby to nebylo - vy to asi děláte v zastoupení, paní ministryně, že jo?
Slovo má paní ministryně. Faktickou poznámku má pan poslanec Dolínek.
Ale proč to tady máme? Ono to je jednoduché. Ta úmluva počítá s tím, že se dělí státy na dva druhy, na ty přímořské a státy vlajky.
Zdali dojde na tu druhou, záleží teď na panu předsedovi Stanjurovi.
To nejsou dva argumenty, to je jeden, ale to nevadí. Co se pro ně změní? Já nezlehčuji obsah. Já se ptám, zda to vůbec potřebujeme. Pokud ano, tak to ratifikujme. Pokud ne, tak řekněme, že ne, a máme o jeden právní předpis méně. Na tom není nic špatného.
Ta smlouva je nyní mezivládní. To je další věc, která je důležitá. Není tedy technicky možné, aby se některý segment plavidel na mořích pravidly COLREG neřídil, takže my to skutečně potřebujeme, podle podkladů, které tady mám.
Nejprve přečtu jednu omluvu. Jedná se o
Nejedná se o úplně banální věc. V okamžiku, kdy byl přijímán soudní řád správní v roce 2002, bylo připuštěno, že proti všem rozhodnutím krajských soudů je možné dovolání, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Tam, kde rozhoduje senát na krajské úrovni, by stále musel Nejvyšší správní soud ještě v každém případě rozhodnout.
Samozřejmě je zde i možnost navrhnout změny programu. Pan poslanec Černohorský se hlásí. Pane poslanče, prosím.
Je pravděpodobné, že se na ně nedostane, ale já bych chtěl, aby to tam bylo zařazeno, abychom si připomněli, že musíme projednávat i tyto mezinárodní smlouvy.
Jenom se ujistím o podstatě toho návrhu. Navrhujete, aby za dnešní blok smluv v prvém čtení se zařadily smlouvy, které jsou ve druhém čtení.
Ano, potvrzuji.
Budeme tedy hlasovat o těch dvou návrzích tak, jak zazněly. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 311, přihlášeno 125 poslanců, pro 103, proti nebyl nikdo. Návrh jsme přijali. Další návrh - od pana poslance Lipavského je, abychom za blok smluv v prvém čtení zařadili smlouvy ve druhém čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Pane ministře, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zaznamenal jsem, tak jako vždycky při projednávání tohoto bodu, určitý překvapený šum, když se bavíme v situaci České republiky o Mezinárodní velrybářské komisi. Velmi stručně k tomuto návrhu, k ratifikaci změn. Změny harmonogramu se týkají zejména prodloužení platnosti nulových kvót pro komerční lov velryb a dále stanovení nových kvót pro domorodý lov velryb pro obživu. Tomu je lov dovolen za stanovených podmínek tak, aby nebyly ohroženy populace velryb. Česká republika neuplatňuje žádnou výhradu ke změnám harmonogramu úmluvy, přijatým na 66. a 67. zasedání, a proto je může přijmout. Děkuji vám.
Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Michal Ratiborský.
Ale smyslem mého vystoupení je to, že nejde o to, abychom se tady přeli s předsedou vlády, s ministryní spravedlnosti o tom, kdy připraví pro tuto Sněmovnu vládní návrh zákona o novém stanovení nepromlčitelnosti privatizačních zločinů alespoň tak, abychom to mohli stíhat, ty trestné činy, které se staly po roce 2000, protože ty ostatní pravděpodobně z pohledu zákazu retroaktivity práva nelze stíhat. To samozřejmě má na občany výrazný vliv. My budeme trvat na tom, aby vláda České republiky se s tím vypořádala, aby dala občanům České republiky alespoň naději na spravedlivý proces.
Děkuji panu předsedovi za vystoupení v rozpravě. Seznámím vás a omluvenkami. Pan poslanec Kubík se omlouvá dnes mezi 10. a 12. hodinou z důvodu jednání a pan poslanec Chvojka se omlouvá z dnešního jednání z rodinných důvodů.
Přijeli si poslechnout ministra financí Miroslava Kalouska, TOP 09, jak se jim chystá přilepšit na úkor čtyř velkých měst: Prahy, Brna, Plzně a Ostravy. Starosty vyzval tehdy Miroslav Kalousek, aby ze všech sil lidem vysvětlovali, že jde o jejich peníze. Jistě, jednou za rok dostane obyvatelstvo České republiky k prostudování dokument obsahující odhad korupce v naší zemi. Možná, že by se z toho dala založit nová tradice. Občané sice volají po změně, avšak následně rezignovaně prohlašují: Kapři si rybník nevypouštějí.
Dobře, takže bez usnesení. To je procedurálně samozřejmě možné. Kdo je proti? Děkuji vám.
Ovšem výkonný ředitel této agentury říká: Historické zpomalení energetické účinnosti v roce 2018, což je nejnižší míra zlepšení od začátku desetiletí, vyžaduje odvážné kroky ze strany tvůrců politik a investorů. Neexistuje podle něj žádná omluva pro nečinnost. Zejména tedy když došlo ke krachu biopaliv první generace, jak tomu bude s biopalivy generace druhé. Tedy biopaliva druhé generace, jejichž možnost tady je. Měla by být vyráběna například z kafilerních tuků, fritovacího oleje, dřevní štěpky, plastového odpadu. To je něco podobného. Oni mi doporučují, abych si to někde dohledal. Nechali jsme si tam vyšetřit, jak se ten materiál, ke kterému se odkazují, a to je ten slavný vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, dívá na biopaliva druhé generace. , zatím přinesla zemědělcům zisk, chudým zemím hlad a bídu, vědcům pochybnosti a motoristům zničená auta. Tak já přeji zemědělcům zisk. To už jsme zjistili, že není úplně ono. Tak si vezměme ty zmíněné kafilerní tuky. Co můžeme tedy mít ve skutečnosti? No a dřevní štěpka? A takhle se můžeme podívat na výrobu paliv z jedlých olejů, plastů a dalších perspektivních surovin. Kdybychom chvíli jednoduše počítali, tak je to jeden větší nesmysl než druhý. Výsledky tedy nejsou povzbuzující. A tady to najednou všechno padá k zemi. On řekl: Nenecháme si od Evropy vnucovat věci, které by měly ohrožovat naše hospodářství. To se radši budeme soudit a budeme se v nejhorším dohadovat o sankcích. Tak musím říci, že odpověď, kterou panu premiérovi připravili jeho podřízení, v žádném případě toto jeho rozhodnutí nijak nereflektuje. Tedy 1 bilion, to je ten dotační titul na obnovitelné zdroje a ten bude ještě deset let dobíhat, a 2 biliony podle náměstka Neděly pak připadají na energetickou účinnost. Dámy a pánové, já bych si teď dovolil postupně ty odpovědi analyzovat. Musím konstatovat, že odpověď na moji první otázku se neopírá o žádné konkrétní výpočty, které by provádělo samo Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale pouze o materiály vypracované pro lobbistická sdružení, kterými jsou Solární asociace a Česká fotovoltaická asociace. První o sobě na webu píše, že je největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky, a to druhé sdružení pak, že cílem činnosti spolku je obecně prospěšná činnost spočívající v prosazování a rozvoji využívání fotovoltaické energie jakožto obnovitelného přírodního a ekologického zdroje energie. Nyní tedy, co nám říkají čísla, která můžeme v odpovědi pana premiéra vidět.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové. Věcně je podstatný pouze závěr zasedání velrybářské komise z roku 2018, kde došlo k přijetí komplexní změny harmonogramu, a to ve vztahu ke kvótám pro domorodý způsob lovu velryb pro obživu. Materiál byl schválen vládou České republiky dne 4. února 2019 a je v souladu s koordinovanou pozicí Evropské unie v této oblasti. Změny nebudou mít žádný dopad na ČR z důvodu, že velryby se v české fauně opravdu nevyskytují. Doporučuji propustit do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se někdo do rozpravy? Má někdo nějaký jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Zahajuji hlasování.